Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu podpory investic

Vaším prostřednictvím, pane předsedající, já chci poděkovat Hance Aulické za to, že se jí líbí bezplatné obědy pro děti, jak fungují pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zavedla jsem to já, takže jsem ráda, že to takto pochválila, a mohu ubezpečit, že s paní ministryní práce a sociálních věcí jsme ve shodě v tom smyslu, jak má systém bezplatných školních obědů vypadat do budoucna.
Ještě jedna poznámka: přídavek na dítě versus sleva na dani.
Není to tak jednoduché. Ale já věřím tomu, že právě naše Sněmovna, tato Sněmovna ta nová pravidla schválit dokáže a že dostupné bydlení opravdu prosadíme. Jak říkám, především je to šance pro mladé rodiny s dětmi a seniory. Tyto země na rozdíl od nás nemají žádnou zkušenost se socialismem, takže vás ubezpečuji, že družstevní bydlení není sprosté socialistické slovo, není to nemožné.
Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych tady chtěl krátce zareagovat na pana poslance Feriho.
Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Helenu Válkovou a připraví se pan poslanec Jan Birke. Prosím.
Takže sice trošku na poslední chvíli, ale díky bohu za to. Já si myslím, že se dá ještě něco zvládnout. Já si myslím, že je nejvyšší čas, to víme všichni. Ty ostatní se obávám, že jsou s ohledem na blížící se volby již příliš časově ohrožené. Takže za mě podpora a nabídka spolupráce.
To je potřeba říci, že to tady jasně zaznělo. Ještě jednou chci podtrhnout to, co jsem možná přes roušku neřekl zřetelně: vůbec si nedokážu představit, že na této novele nebudeme spolupracovat s paní ministryní Dostálovou a s Ministerstvem pro místní rozvoj. Je to téměř nemožné. Chtěl jsem ale říci, že si to vůbec nedokážu představit bez té spolupráce.
Myslím si, že by to bylo fatální v době, kdy čelíme bezpříkladné pandemii a koronakrizi. Pokud se koeficient nezvýší, vypadnou z nároku trvale. Asi si dokážeme představit - a já ještě jednou ocituji ty částky, do kterých mají rodiny s dětmi na přídavek na dítě nárok - že se jedná o fatální ztrátu příjmu. Co se týče nákladů pro státní rozpočet, tento návrh bude stát státní pokladnu ročně dodatečných 3,6 miliardy korun. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu tohoto návrhu, který - ještě jednou to zdůrazním - zajistí podporu celkově půl milionu dětí.
Nyní požádám zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Janu Pastuchovou o zpravodajskou zprávu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že ke sněmovnímu tisku se paní ministryně ze svého pohledu navrhovatele vyjádřila. Já jako zpravodajka nebudu opakovat, co paní ministryně řekla, a jako poslankyně se k tomuto sněmovnímu tisku přihlásím v obecné rozpravě.
Máte slovo, pane předsedo.
Gejzír silných slov, ale pak zapomíná na to podstatné, a to je na obsah toho návrhu zákona. Režim, který zvolila paní ministryně, neumožňuje podat pozměňovací návrhy. To taky není úplně krátká doba k tomu, abychom byli v devadesátce. Pamatujete si ještě ten silný odpor sociálních demokratů proti snížení daní těm, kteří pracují? Tady jsem neslyšel - my jsme argumentovali tím, že ty peníze necháme rodinám, aby jim zbylo víc v této těžké době. Ale co říkali sociální demokraté, jak hlasovali? A spočtěte si, co je výhodnější. To je váš přístup. Je to legitimní levicový přístup, ale já s tím prostě nesouhlasím. Přicházíte pozdě, paní ministryně. Dneska je 27. ledna, zahajujeme legislativní proces v Poslanecké sněmovně a vy tady dramatickým hlasem říkáte, že to musí platit od 1. dubna. Na tom je politická shoda. Pamatuji si to dobře, před pár minutami? Nicméně trvám na tom, že snížení daní byl mnohem lepší krok.
Brno už podle tohoto systému postavilo první byty. Takže zkrátka a dobře, je to trošku úplně jiný systém. Ne podle tohoto zákona, ale podobný systém, který by chtěli spustit.
Děkuji za slovo. Bydlení pro spoustu lidí není dostupné a je to velký náklad. Budeme rádi o tom jednat i s paní ministryní. My jsme velmi aktivní výbor.
To si myslím, že by slušelo spíš ústavně-právnímu výboru. To znamená, navrhuji ústavně-právní výbor jako výbor garanční. Vlamuje se to, skutečně vlamuje se to do nějakých koncepcí soukromého práva, a to určitě není něco, co bychom měli dělat ve spěchu jenom proto, že se blíží konec volebního období. To znamená, je to spíš ústavně-právní věc než záležitost výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Tak. Já vás potom, pane poslanče, požádám, až se zeptám, jestli někdo navrhuje přikázání garančnímu výboru, tak abyste to pak řekl ještě na mikrofon, až se dotážu.
Děkuji, pane místopředsedo. Krásné dopoledne.
Pan navrhovatel už mi avizoval, že ne. Pan zpravodaj podle všeho také ne. Takže budeme hlasovat. Máme tady dva návrhy. Takže já vás odhlásím všechny. Jako první hlasujeme návrh Dominika Feriho, který navrhuje vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Návrh na vrácení byl zamítnut. Teď tady máme další návrh. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Tak prosím, jestli nám to tedy můžete ještě sdělit na mikrofon, svůj návrh. Vnímám to jako protinávrh, takže přistoupíme k hlasování. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ano, poslanec Marek Výborný se hlásí o slovo.
Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl, aby tento tisk projednával jiný výbor. Není tomu tak. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Bodem číslo 51 je
Samoživitelka s pětiletým dítětem! My navrhujeme, aby se limit zvýšil na 18 700 čistého. Asi se shodneme, že ty částky jsou obecně velmi nízké a demotivační pro pracující rodiny s dětmi. Skutečně velmi nízké a demotivační pro pracující rodiny s dětmi. Ten první důvod je pandemie. Koronakrize dopadla nejvíce na rodiny s dětmi, na tom se shodneme. Jedná se i - vlastně to navýšení a valorizace přídavku na dítě - o jedno ze základních doporučení Národní ekonomické rady vlády, která nám doporučuje dlouhodobě minimalizovat dopady koronakrize a navýšit právě přídavek na dítě. To znamená je to na základě doporučení odborníků, zejména ekonomů, a připomínám, že to byla i jedna z prvních věcí, kterou udělalo Německo v rámci reakce na koronakrizi nebo koronapandemii. Kromě nejrychlejší a přímé finanční podpory rodinám s nízkými příjmy se totiž jedná i o velmi efektivní podporu ekonomiky. Asi nemusím zmiňovat, že u nízkopříjmových rodin je to vlastně nejlepší cesta, jak dostat tyto peníze do oběhu, protože okamžitě jdou opět do spotřeby. Každý, kdo má malé děti, tak ví, jaká ta situace je, co děti všechno stojí, a to i v době, kdy jsou školy zavřené, myslím si, že o to více je to potřeba. To znamená, děti, jejichž rodiče pracují, i když mají nízký příjem, i když jsou chudí, tak bohužel za posledních deset let z přídavku na dítě vypadli, a i když se snaží, dělají všechno správně, tak na podporu státu nedosáhnou. Ještě jednou opakuji, 300 000 dětí, a v podstatě tento efekt způsobil, že z přídavku na dítě se stala chudinská dávka. Znamená to v praxi, že na přídavek v tuto chvíli, což byla dříve velmi stabilní podpora rodin s dětmi, dosáhne pouze jedno dítě z deseti v České republice. Děkuji, pane předsedající. Některým pracujícím rodinám s dětmi se dokonce celkový příjem sníží.
Co když nemáme dost pěstounů, kdo by se o ně postaral, kam je dáme?

Protože jde o ty děti.

Děkuji. Ano, zaznamenal jsem tento návrh. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pavla Golasowská a potom v rozpravě paní poslankyně Válková.
Přihlásila jsem se k faktické, protože nebudu opakovat to, co už tady říkala moje předřečnice.
Paní poslankyně Helena Válková v obecné rozpravě.
Mě to hrozně mrzí, milé kolegyně a kolegové, že se z toho stává téměř politikum. Protože tady jde o děti, o děti a ještě jednou o děti. Jsou to kojenecké ústavy. Nicméně jsem si prošla také nějaké kojenecké ústavy. Vím, jaká péče se jim tam poskytuje. To, že v současné době tady existují kojenecké ústavy, které mají v péči děti, které by tam být nemusely, o tom také asi nepochybujeme. Teď je otázka, kolik jich je. Jsou tady od toho neziskové organizace, které mají perfektní přehled. Ať chtějí státní orgány, nebo nechtějí, myslím si, že jsou schopny i na základě srovnávacích analýz prezentovat, jak jsme na tom v porovnání s jinými evropskými zeměmi. A jsem přesvědčena, že transformaci potřebujeme. Ale že bychom tím ohrozili děti, které potřebují zdravotní péči, tak jsem si jista, že tímto návrhem je neohrozíme.
Děkuji. Faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Marek Novák, potom pan poslanec Aleš Juchelka. Pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou.
Jenom několik faktických poznámek mým předřečníkům. To absolutně tady to odmítám. Některé z nich jsou starší než tři roky, poněvadž jsou třeba součástí nějaké sourozenecké skupiny. Ze sociálních důvodů nepatří dítě do ústavní péče.
Děkuji a paní poslankyně Aulická Jírovcová bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.
Já jsem si vzala technickou, ale budu asi velmi stručná. Neznám dítě v kojeneckém ústavu, nebo v dětském centru, které by tam takzvaně nemělo papír a nemuselo by tam být. My říkáme, že tam jsou děti, které by tam nemusely být tak dlouho. A víte proč? Ale víte proč? Ale není tam žádné dítě, které by tam nemuselo být jenom proto, že vy říkáte, že má sociální problémy. To tak není prostě.
Otevírám rozpravu a tak, jak avizovala zpravodajka, hlásila se s přednostním právem do rozpravy, takže jí udělím slovo, paní poslankyni Janě Pastuchové. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji paní poslankyni Janě Pastuchové za její vystoupení.
Kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi, abych se i já vyjádřila k předkládanému návrhu zákona. Budu reagovat, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zejména na slova, která tady zazněla ze strany pana poslance Stanjury. A budu pozitivní, takže budu říkat, co opravdu v tom zákoně je a co se s ním sleduje. Chtěla bych jenom poznamenat, když toto téma bylo otevřeno, že už dnes se bohužel naplňuje moje proroctví. Ale zpátky k zákonu. Nicméně je pravdou, že od těch dob, od poslední hospodářské krize, nemáme přímou podporu dětem ze strany státu bez ohledu na peněženky rodičů ve smyslu prorodinné propopulační politiky. Divím se, že už v tomto smyslu nemáme stejný názor a nemluvíme jako Sněmovna jedním hlasem, protože jsem se domnívala, že přímá podpora dětí, přímá podpora rodiny, přímá prorodinná politika, zejména v době hospodářské krize, je něco, na čem se shodujeme. A o tom je tento návrh zákona.
Paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím za poslanecký klub KSČM také vyjádřit své stanovisko.
Já chápu, proč to bylo řečeno, ale já nemůžu diskriminovat někoho kvůli chorobě.
Připraví se pan poslanec Grospič.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já za klub STAN představila pozměňovací návrhy. Rozdělila jsem je do dvou skupin. Cílem tedy je zvýhodnit rodiny s dětmi, jejichž základní náklady na běžný život jsou vyšší než náklady běžných zaměstnanců. Ještě lepším řešením by bylo samozřejmě zakotvit do zákona o zaměstnanosti možnost rekvalifikace ve spolupráci se zaměstnavatelem. Tím prvním je omezení doby, kdy není práce přidělována na maximálně tři dny a dále je stanoveno počítání za zaměstnavatele. Tento návrh má za cíl nahradit navrhovanou podmínku nepřidělování práce za jednotlivého zaměstnance podmínkou nepřidělování práce sledovanou za celého zaměstnavatele. Tato úprava lépe vystihuje požadovaný stav věcí, to znamená, že zajišťuje, že podporu v částečné zaměstnanosti bude moci využít pouze takový zaměstnavatel, který v určitém provozu nebo jeho části přiděluje alespoň některým zaměstnancům práci. Touto úpravou by se předešlo v uvozovkách odstavování zaměstnanců, kteří nejsou pro zaměstnavatele a jeho činnost potřební. Za podmínek obsažených ve stávajícím návrhu by totiž zaměstnavatel mohl ve státem dotovaném režimu udržovat umělou zaměstnanost na úkor potřeby trhu a jiných zaměstnavatelů, kteří shání zaměstnance. Dále by také mohlo dojít k umělému udržování neperspektivních míst, která po skončení státní podpory stejně zaniknou. Pozměňovací návrh má za cíl nahradit průměrný čistý hodinový výdělek, z něhož se stanoví výše podpory v době částečné zaměstnanosti, průměrným hrubým hodinovým výdělkem. Tím by se zmírnil propad příjmu převážné většiny zaměstnanců, který je nejvýraznější u vysoce kvalifikovaných profesí, o jejichž udržení mají zaměstnavatelé v době krize největší zájem. A tímto bych uzavřela svých pět pozměňovacích návrhů a poprosila bych vás o zvážení podpory těchto návrhů.
Děkuji.
Upozorňuji, že my na to si nedáváme žádný nárok na lidi a ani na korunu nákladů, my to všechno zvládneme z naší optimalizace. My na to nechceme ani jednoho člověka, ani korunu nákladů ze státního rozpočtu. My se řídíme pouze potravinovým právem. Takže prosím, prosím, neříkejme ty věci. Já bych tady mohl předčítat ještě půl hodiny další věci, a prostě není pravdou, že by SZPI nemohla kontrolovat zdravotní způsobilost pracovníků v potravinářských provozech. SZPI jako centrálně řízený úřad provádí kontrolu požadavků potravinového práva v celé šíři napříč Českou republikou jednotně, předvídatelně a transparentně. Zároveň, když se toto sjednotí, bude rovný přístup k podnikatelům v otevřeném stravování a také spotřebitel bude mít zajištěno, že to bude jednotné. To znamená, my nepřebíráme opravdu ani jednoho pracovníka, my nepřebíráme ani jednu korunu, my se řídíme pouze podle potravinového práva, chceme to zjednodušit ve prospěch podnikatelů a spotřebitelů.
Do rozpravy je dále přihlášena paní poslankyně Jarošová.
Dobré ráno, vážení kolegové, vážené kolegyně. Jelikož jsem k tomuto tématu několikrát vystupovala, stručně se zde zmíním o našem návrhu, a to zavedení zákonné povinnosti prodávat na našem trhu základní potraviny, ve kterých jsme byli v minulosti soběstační, a tím narovnáme trh s potravinami. Jedná se zhruba o 120 základních položek z více než 15 000 nabízených. A přesto se tento návrh v médiích potýká s dezinformacemi, jak dojde ke snížení sortimentu, kvality, nebo dokonce dojde ke zvýšení cen zboží. A to u zákona, který zatím ani nenabyl účinnosti, ani nenabyl platnosti, a už se potýká s takovými obavami a dezinformacemi. Ne, je to právě naopak. Jedná se o předem vyhláškou určené potraviny, jak jsem říkala, je jich asi 120, a to jsou potraviny, které jsme si schopni u nás vypěstovat, v případě zvířat odchovat, takže o exotické ovoce rozhodně nepřijdeme, kvalita jídla se naopak navýší a cena se nám sníží, protože ceny zemědělských dodavatelů, našich dodavatelů v České republice, jsou dlouhodobě na nízké úrovni. A hlavně podporou tohoto našeho návrhu, vážení kolegové a kolegyně, podpoříte i kvalitní, čerstvé, a hlavně bezpečné potraviny, o které je zvýšený zájem našich zákazníků. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za podporu tohoto našeho návrhu, ale i celého zákona.
Já také děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se za drobné zdržení. Předně chci říct, že jsem rád, že ta značka existuje. Já to chápu. Já jsem ve vtipu, když jsme se o tom bavili v jednom televizním pořadu před několika lety, na dotaz, bylo to u pana Soukupa, když se mě ptal, co si o tomhle myslím, tak jsem ve vtipu řekl, že jediná značka, které věřím, je zákaz vjezdu. Já se přiznám, že se úplně neztotožňuji s tím, jakým způsobem Ministerstvo zemědělství přistoupilo k řešení téhle problematiky. Proto vás prosím o podporu těchto svých návrhů. Já se ještě přihlásím do rozpravy, protože je zde jeden výživný návrh, ale tomu se budu věnovat v samostatném příspěvku.
To si myslím, že není správný přístup. Můžeme si položit sami otázku, komu jsou odpovědni tito nevolení úředníci, kteří tak silná stanoviska vydávají. Regulátor, a to je silný regulátor, Česká národní banka, a dohledový orgán podle mě nemůže fungovat na libovůli úředníků. Teoreticky se finanční instituce může obrátit na správní soud.